Není zájem. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Je to hlasování číslo 47, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 118, proti žádný. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Přečtu ještě omluvy, které tady mám. Přejdeme k dalšímu návrhu zákona, kterým je I tento návrh z pověření vlády přednese pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře.
Předkládaný vládní návrh novely plně zachovává stávající osvědčený a fungující model působení obecní policie a strážníků obecní policie. Novela přináší zpřísnění kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání strážníka. Konkrétně se jedná o bezúhonnost a spolehlivost. Současně však novela vychází vstříc požadavkům obcí a snižuje minimální věk strážníka na 18 let. Do 21 let však bude takový strážník sloužit bez služební zbraně. Novela upravuje způsob uzavírání veřejnoprávních smluv mezi obcemi. Obce si nově budou moci poskytnout strážníky na základě veřejnoprávní smlouvy nejen v případě krizového stavu, ale též v případě určitých dejme tomu sportovních či společenských akcí většího rozsahu.
Kolegyně, kolegové, i ode mě dobré odpoledne. Rád vás seznámím s výsledky všech volebních bodů. Než tak učiním, tak chci tady veřejně na mikrofon poděkovat svým kolegům ve volební komisi.
Já gratuluji panu prvnímu místopředsedovi Poslanecké sněmovny a poprosím ho, aby zaujal místo po mé pravici.
A nyní tedy další volební body. Co se týká volby jednoho člena Rady Českého rozhlasu, i zde bylo odevzdáno 170 hlasovacích lístků. V této volbě Miroslav Dittrich obdržel 45 hlasů, Božena Jirků 63 hlasy a Šimon Ryšavý 18 hlasů. V prvním kole tedy nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupují dva kandidáti s tím nejvyšším počtem, Miroslav Dittrich a Božena Jirků. Z nich budeme vybírat. Tato volba tedy byla úspěšná a v prvním kole jsme zvolili hned dva kandidáty. Členy Kontrolní rady Grantové agentury se stávají Jan Roda a Omar Šerý. V další volbě jsme nominovali jednoho člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Václav Štekl obdržel 122 hlasů, Petra Šupšáková 16, takže kandidát KSČM Václav Štekl se stává členem Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Konstatuji, že Adolf Beznoska získal 137 hlasů a stává se členem Nejvyššího kontrolního úřadu. Znamená to, je to tedy vzkaz na NKÚ, že jeden kandidát zvolen je a dvě místa stále zůstávají neobsazená.
Děkuji panu předsedovi volební komise. A nyní s přednostním právem požádal o slovo pan místopředseda Sněmovny Radek Vondráček.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěl bych říct, že se budu opravdu snažit, abych si tu důvěru zasloužil.
Děkuji panu místopředsedovi. A my se budeme zabývat prvním bodem dnešního odpoledního programu, jímž je
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, přeji hezké odpoledne. Vláda předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon o kybernetické bezpečnosti a také zákon o svobodném přístupu k informacím. Tuto novelu vypracovali odborníci z Národního bezpečnostního úřadu ve spolupráci s odbornou veřejností a věcně příslušnými ministerstvy. Vláda tuto novelu schválila na svém jednání 9. prosince loňského roku v souladu se svým plánem legislativních prací. Předkládáme tuto novelu, abychom zajistili transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. července roku 2016 o opatření k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Tyto sítě a informační systémy představují totiž jeden ze základních prvků fungování vnitřního trhu Evropské unie a také předpokladu pro realizaci svobod, které jsou prosazovány v rámci Evropy. Z věcného hlediska novela rozšiřuje osobní působnost už stávajícího zákona o kybernetické bezpečnosti na provozovatele základních služeb, správce informačních systémů základních služeb a provozovatele informačních systémů základních služeb, kteří působí například v oblasti energetiky nebo v oblasti dopravy, také na klíčové poskytovatele digitálních služeb, jako jsou platformy pro elektronické obchodování, vyhledávače a podobně. Na tyto nově regulované skupiny subjektů jsou vztaženy povinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, které od nich vyžadují, aby přijali odpovídající kroky v zájmu řízení bezpečnostních rizik, oznamování případů kybernetických bezpečnostních incidentů Národnímu bezpečnostnímu úřadu a dalším instancím. Zároveň předložený návrh zákona reflektuje připomínky z praktické aplikace stávajícího, dnes účinného zákona o kybernetické bezpečnosti. Tyto připomínky formulovali zástupci odborné veřejnosti, se kterými Národní bezpečnostní úřad novelu projednával.
Ještě jednou děkuji, pane předsedající. Ještě jednou hezký podvečer, vážené kolegyně a vážení kolegové. Tehdy v tom materiálu bylo uvedeno, že příslušníci, nebo vojenští policisté, mají větší znalost struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů uvnitř Ministerstva obrany. Přesto jste si prosadili své a trestné činy vojenské, nebo vojáků a ve vojenských objektech, jste svěřili do vyšetřování Vojenské policie. Možná za chvíli bude mít vlastní kriminalistický ústav, protože Ministerstvo obrany má dost finančních prostředků a může jim toto zabezpečit. Já jsem zde zmínil, že obdobnou větší znalost struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů mají také policejní orgány Vězeňské služby, které konají podle § 12 jako policejní orgány uvnitř vězeňských zařízení. Máme zde další bezpečnostní sbor, který je také policejním orgánem - Celní správa. Protože přece funguje ta dobrá Kobra. Takže posílíme Celní správu. Po čase zřídíme i ten kriminalistický ústav, protože bude potřeba odborné analýzy dělat mimo struktury Ministerstva vnitra, protože uvnitř armády máme větší znalosti struktury, vnitřních předpisů, zvyklostí a postupů, tak jste si to odůvodnili, a budete bujet. Vy to schválíte, a až to schválíte, tak logicky přijde ministr financí a řekne "já to chci taky". Když to mají vojáci, tak to budou mít také celníci. A budeme mít další policii. A pak si vzpomenou ti příslušníci Vězeňské služby - když to mají všechny ostatní bezpečnostní sbory, mohli bychom to mít také. Ano, tak tu Policii České republiky zahubte, zlikvidujte a dělejte to, co chcete! Kvůli 50 - 60 případům ročně si tady zakládáte další policii.
Já vám děkuji. Dámy a pánové, pěkný podvečer. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Jinak děkuji panu kolegovi z levé části spektra za to jeho vystoupení, protože musím říct, že můžu podepsat každé slovo, které tady řekl. Protože skutečně já jsem nedostala odpověď ani na tu otázku, kterou jsem kladla panu ministrovi obrany, jestli se bude kontrolou Vojenské policie a využíváním nebo zneužíváním nebo čeho těch odposlechů a operativně pátracích prostředků, té techniky, která komise, která stálá komise, který kontrolní orgán se tím bude zabývat. Jediný, kdo mi odpověděl, byl pan kolega Chvojka. Nevidím tady ani pana ministra vnitra Chovance.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček.
Děkuju, pane předsedající. Protože pokud byste šli po odbornosti, tak přece mi nebudete tvrdit, že odborníci na vyšetřování jsou u Vojenské policie. A že tam někdy byli. Ti tam možná přešli, protože si je přeplatila Vojenská policie, a přišli tam z Policie České republiky. To, co tady kritizujete, že jedny bezpečnostní sbory vysávají druhé a přeplácejí jednotlivé lidi, to je přesně ten systém. A mám řadu kolegů, kteří přešli z Policie České republiky do Vojenské policie a stali se tam v podstatě vyšetřovateli, nebo pseudovyšetřovateli. Ale odborná diskuse by se na půdě ani výboru pro obranu, ani výboru pro bezpečnost v tomto směru nekonala, protože to je ryze politické rozhodnutí. A rozhodnutí - je to v podstatě i politický handl. Takže odborná diskuse ve výborech určitě nebude.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Hájek. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, já budu stručný, ano, čas.
Já vám také děkuji.
Samozřejmě to není chyba opozice, že tady není ministr vnitra. To se snad shodneme, že to je chyba někoho jiného, a ne opozice. Nicméně pokud tady slyšíme poměrně silné výrazy, kdo v ozbrojených složkách kompetentní je a kdo není, já to nejsem schopen posoudit. Ale souhlasím s tím, že to, co nás čeká, je politické rozhodnutí. Že přesouváme kompetence.
Já vás požádám, vážení poslanci, abyste po sobě nepokřikovali a respektovali to. Prosím, pokračujte.
Netvrdím, že mám pravdu. Já jsem to pochopil tak, že dojde k přesunu kompetencí, a dokonce v rámci resortů. Velmi často se to jakoby směšuje i exekutivními akty. Ale to jsou přece dvě úplně jiné oblasti! To, že někteří z nás to chápou jako jedno, tak bychom to neměli chápat. Je vnější a vnitřní bezpečnost. Všichni známe koaliční smlouvy. Je to jedno, jestli této vlády, nebo minulé. Neříkám to úplně přesně, ale to je obsah koaliční politiky, je to normální, je to běžné. My tady voláme vlastně po politické dohodě na základních parametrech. A na tom není nic špatného. My pak jsme nuceni navrhnout zamítnutí toho zákona, což se vládní koalici nelíbí. Anebo, což je podle mě elegantnější, kdyby vláda ten návrh zákona stáhla a debatovala i s námi o těch parametrech, tak pak se dá ten zákon i projednat mnohem rychleji. Ale pokud to podpoří alespoň část nebo celá opozice, tak přece i pro ty zákony i pro ty resorty je to lepší.
Já vám také děkuji.
Já bych teď jenom chtěl říct: Prosím vás, když vás to tedy všechno tak odborně zajímá, všechny tady ty lidi, jestlipak víte, jak dlouho Vojenská policie už je, existuje? A že nic nepřesouváme. Že pouze se některé věci chtějí změnit, vylepšit a posílit. A bez státního zástupce jsem neudělal nic, ani ten vojenský policajt?
Eviduji dvě faktické poznámky. V tento moment mají přednost faktické poznámky.
Hovořili tady o celnících, že velice brzo budou chtít taky mít vlastní expertizy, vlastní přístupy a další záležitosti. Hovoří se tu ale nyní o Vojenské policii.
Mohu si je dovolit. Nedovedu si představit, že by mi pan Faltýnek řekl, že nemám vystoupit. Takže dneska asi tu kritiku sklidím také. Ale já si stejně svoje řeknu. Čili prosím Sněmovnu, vás milé kolegyně, milí kolegové, zapomeňme chvíli na ty politické roztržky - i když vím, že v tomhle jsem asi naivní - a zkusme se na to podívat optikou materiálního formálního právního státu a uvidíme, že jdeme do rizika, které se nám poslancům nemusí vyplatit.
Drtivá většina poslanců této Sněmovny je rozhodnuta hlasovat pro ten zákon. Vy jste si jako prioritu vašeho hnutí, a to vypovídá o vás všechno, zvolili to, že budete za každou cenu hájit kšefty svého šéfa. Každému je dopřáno, nebo mělo by být dopřáno, aby v této zemi podnikal, ale už by nemělo být, aby podnikal s veřejnými penězi do své kapsy.
Děkuji, vážený pane předsedo. Proč? Protože ten zákon není zákonem, který by řešil skutečný střet zájmů, a je příliš jednostranný. Druhým vítězem bude prezident republiky, přestože přehlasujeme jeho veto. A já nejsem ten, který by hlasoval podle toho, kdo co navrhuje, ale podle toho, co je navrženo. Prostě nevyhrají. KSČM nemůže změnit své hlasování, protože se zavázala občanům, že bude důsledně bojovat proti střetu zájmů, proti neoprávněnému obohacování na úkor společnosti, na úkor veřejných prostředků. My máme jiný důvod pro přijetí toho zákona než ODS, TOP 09 a ti, kteří jsou zasaženi korupcí, ať jsou z jakékoliv politické strany. My představujeme, a on si to nedovolí uznat ani exprezident Václav Klaus, alternativu vývoje v české společnosti. Jestliže nezruší nic z tohoto zákona, tak jsme z toho vyšli možná se štítem nepříliš čistým. Já jsem říkal, já jsem velmi dobře věděl, o čem hlasuji, protože KSČM se mnohokrát, a není to v desítkách, ale ve stovkách případů, setkala s tím, jakým způsobem se chovali starostové vůči zastupitelům za KSČM v jednotlivých obcích. Moc dobře jsem to věděl a říkal jsem, že to je správně! O síle těch, kteří budou měnit takový zákon, pravděpodobně rozhodnou voliči v letošních volbách. Někteří ji pamatují, někteří na ni rádi vzpomínají a jiní by nejraději zapomněli, co se v té době divoké privatizace dělo. Protože ti se zasloužili o to, že tento stát byl rozkraden, a tato historie je dožene! Děkuji vám.
Děkuji za slovo. Neexistuje k tomu jediný relevantní důvod, jediný relevantní důkaz. Je to jenom sprostá urážka. Tomu to snad ani říkat nemusím. Mají historii mnohem delší. A během ní nedocházelo jenom ke korupci, ale k prolévání krve.
Proto doporučuji postoupit návrh zákona výboru pro obranu. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu tentokráte na rozdíl od své poslední promluvy stručný, byť dospívám ke stejnému výsledku. Pokud by náhodou někdo z přítomných nevěděl, co se pod tímto technickým označením užívá, tak je to nasazení odposlechů. V podstatě to budí dojem, že se zde buduje jakási druhá policie v České republice, a podle všeho třetí policie se buduje v Celní správě pod egidou náměstka Roberta Šlachty. Je celkem logické, že posílení jednoho či jedněch znamená oslabení druhého, ten druhý je v tomto případě Policie České republiky. Těch pokusů o oslabení Policie České republiky a její pozice je více. Dámy a pánové, já pokládám tento návrh za koncepčně chybný, je to krok špatným směrem, a proto navrhuji zamítnout jej v prvním čtení. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Já na rozdíl od pana kolegy Korteho, prostřednictvím pana předsedajícího, mám dva opačné názory. Za prvé, vy říkáte, že to přispívá k oslabení, já naopak říkám, že to je zvýšení kapacit bezpečnosti a obrany země, protože tady vznikne další kapacita k tomu, aby vyšetřovala věci, které se týkají vojenského prostředí s přesahem do civilu. A druhá věc.
Ještě faktická poznámka pana poslance Gabala. Paní kolegyně Černochová je trpělivá jako všichni ostatní kolegové. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jana Černochová, připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Myslím, že tady skutečně stojí ten problém jako filozofická otázka. Vojenská policie není Policie České republiky a neměla by ji nikdy suplovat. Ve Vojenské policii jsou příslušníci Armády České republiky. V Policii České republiky jsou policisté, příslušníci Policie České republiky. Vojenská policie má primárně chránit naše jednotky a dělat činnosti s tím spjaté. Mohla bych vám tady dát celý výčet. Vážené kolegyně a kolegové, víte, kdo nám chrání naše letiště? Lesy České republiky! Kde je Vojenská policie? Proč nechrání objekty kritické infrastruktury Vojenská policie? Proč vojenská policie má šetřit věci, které v tomto státě šetří Policie České republiky, a nechce dělat věci, které dělat podle svého zákonného oprávnění a zmocnění má, a to už nyní? Na to bych ráda znala odpověď od pana ministra, jak si představuje, že bude zefektivněna činnost Vojenské policie.
Může mít pravdu. Může nakonec celá věc skončit u Ústavního soudu.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Válková a připraví se pan místopředseda Vojtěch Filip.
Abych byla trošku konkrétnější. Můj kolega pan poslanec Vondráček relativně podrobně rozvedl a zabýval se otázkami, které se týkají testu ústavnosti, který by měl být měřítkem úrovně a kvality legislativy u všech zákonů, a zejména u těch, které nějakým výraznějším způsobem ovlivňují politické procesy. Dovolte mi například srovnání, které ve své publikaci uvádí pan doc. Kysela. Je to publikace Ústava mezi právem a politikou, úvod do ústavní teorie. Tím je ve Francii republikánská forma státu. Je to okruh podstatných náležitostí demokratického právního státu, to je článek 9 odst. 2 Ústavy České republiky. Abychom si to přeložili do srozumitelné řeči: O tom formálním právním státu, o vázanosti státu samozřejmě právem a právním řádem vůbec nemluvím. To je samozřejmé.
Pan kolega poslanec Adamec řekl, že to není byznys pro městskou policii. Pokud uloží pokutu policista České republiky za to, že vás změří, a dojedou vás na místě, takzvanou blokovou pokutu zaplatíte na místě a peníze jdou do rozpočtu České republiky. Stacionární radary jako takové, pan kolega Adamec zmínil - neřeší přestupky na místě a zpracovávají data a posílají ke správnímu řízení. Ke správnímu řízení jdou do té obce s rozšířenou působností, kde ten radar je, a poté se stávají příjmem takové obce. Sami si snad umíme představit, jak bude fungovat bezpečnost v takových místech, a nechme si klidně říct statistická data. To nic nepřinese.